A já se táži pléna, zdali má někdo jiný návrh na přikázání garančnímu výboru. Nemá. Takže přistoupíme k hlasování, kdo je tedy pro, abychom předložený návrh přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako výboru garančnímu. Návrh byl přijat. Konstatuji tedy, že tento návrh byl přikázán k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru. Takže já se táži opět do pléna, zdali má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání.
Jenom zrekapituluji: 29. listopadu 2012 přijala Evropská rada rozhodnutí, kterým byla Evropská komise pověřena vyjednáním rámcové dohody s Japonskem. Z pohledu České republiky jde o takzvanou prezidentskou smlouvu, to znamená, že k její ratifikaci je zapotřebí souhlasu obou komor Parlamentu České republiky.
Táži se na závěrečná slova. Pan ministr Staněk? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a já se táži, zdali má někdo jiný návrh. Nevidím. Projednávání tohoto tisku pro tuto chvíli tedy končím. Mám tady jednu omluvu. Ze schůze se dnes od 14.30 do 15.30 z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jiří Běhounek.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, před deseti lety ratifikovala Česká republika Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením. Jejím účelem je zajistit osobám se zdravotním postižením možnost aktivního zapojení do života společnosti a plné uplatnění jejich základních práv a svobod ve všech oblastech života. Opční protokol, který je předmětem tohoto materiálu, je v podstatě procesní normou k této lidskoprávní úmluvě a jeho ratifikace umožní jednotlivcům i skupinám předkládat příslušnému výboru OSN stížnosti na porušení práv vyplývajících z úmluvy. Výboru také protokol dává právo v závažných případech porušování úmluvy konat šetření i formou návštěvy daného státu. Obdobný systém byl totiž již dříve Českou republikou přijat například u Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, Úmluvy proti mučení nebo Úmluvy o právech dítěte. Je třeba zdůraznit, že stanoviska výboru k těmto stížnostem nejsou formálními soudními rozsudky, půjde tedy jen o určitá politická doporučení. Jejich plnění však samozřejmě budou mít na mezinárodní úrovni dopad na kredit České republiky v oblasti lidských práv. V případě schválení tohoto návrhu na ratifikaci se Česká republika zařadí k 94 zemím, které jsou smluvními stranami protokolu již nyní, včetně 22 členských států Evropské unie.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládaným Opčním protokolem smluvní státy Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením uznávají pravomoc Výboru pro práva osob se zdravotním postižením zabývat se stížnostmi jednotlivců nebo skupin jednotlivců na porušení práv vyplývajících z jednotlivých ustanovení úmluvy. Krátký historický exkurz. Je významnou smlouvou o lidských právech a základních svobodách. Je založena na principu rovnoprávnosti a zaručuje osobám se zdravotním postižením plné uplatnění všech lidských práv a podporuje jejich aktivní zapojení do života společnosti. K ratifikaci protokolu ale nebylo v té době přistoupeno vzhledem k novosti úmluvy a s ohledem na absenci zkušeností s činností výboru. Je nutné na tomto místě zdůraznit, že výbor upozornil Českou republiku na některé aspekty vnitrostátní legislativy a praxe, jež by se v případě ratifikace protokolu mohly stát předmětem podání jednotlivců a skupin proti České republice.
Děkuji. Další přihlášku zatím neregistruji.
Ta doporučení, která tady zmiňoval pan zpravodaj, jsou některá poměrně zásadního charakteru.
Já si myslím, že všichni se shodneme na tom, že daně se mají platit. Bohužel Ministerstvo financí nepředložilo relevantní analýzu, zda výběr daní souvisí s tím, že dobře funguje ekonomika a na základě toho se vybírají daně, anebo zda vyšší výběr daní souvisí se zavedením EET. Z toho důvodu, a to je pro nás naprosto klíčové, nemůžeme podpořit zavádění dalších fází elektronické evidence tržeb a budeme hlasovat pro zamítnutí v prvním čtení. Tolik za klub KDU-ČSL, abyste věděli, jakým způsobem budeme postupovat v případě projednávání tohoto bodu.
Dobrý den. Dlouhodobě snášíme argumenty, proč si myslíme, že ten zákon není dobře, že není potřeba elektronická evidence tržeb, a nakonec se ukázalo, že na to už slyší největší vládní hnutí. Dneska máme první šanci to dokázat. Pokud to myslíte vážně, podpořte náš návrh na zamítnutí. Vy budete říkat, že podporujete živnostníky, ale reálně v tom hlasování budete přijímat zákony, které jsou proti živnostníkům.
Já si nesmírně vážím, že toto se u nás neděje. Kdy se z nich stali vaši třídní nepřátelé, že jim chcete nahodit na záda další balík povinností a daní.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nejen v předvolební kampani jsme říkali, že stát má sloužit, ne překážet. My to říkáme i po volbách a podle toho se chováme. Já tady mám minimálně dva zásadní momenty, na které bych se chtěl zeptat, jak je mám chápat. To je totiž hlavní vzkaz a hlavní vývod tohoto zákona.
Dohoda vymezuje všechny členy nadace, což jsou státy Latinské Ameriky a Karibiku a Evropské unie a její členské státy. Nadace je rovněž otevřena účasti společenství (?) jako takovému. Dohoda neobsahuje žádné povinnosti, plynoucí z členství v nadaci. To není spojeno ani s žádným jednorázovým nebo pravidelným finančním závazkem majícím dopad na státní rozpočet. Vklady jsou z textu dohody dobrovolné, nadace navíc může využívat zdrojů získaných prostřednictvím vnějšího financování od veřejných a soukromých institucí. Činnost nadace spočívá v realizaci projektů zaměřených na prohloubení vazeb mezi oběma regiony, tedy Evropskou unií a Latinskou Amerikou a Karibikem. Primárně pomáhá navazování kontaktů mezi organizacemi z obchodní, kulturní i sociální oblasti. Nadace podporuje též výzkum vztahů mezi Evropskou unií a Společenstvím latinskoamerických a karibských států, a to včetně finanční podpory vybraným výzkumným projektům.
Děkuji za slovo. Za evropskou stranu už ratifikovalo danou dohodu 12 členských zemí.
No mně to nedává žádný smysl. Já bych rozuměl, kdybychom takovou dohodu chtěli podepsat v okamžiku, kdy tam chceme přispět. Takže na pana ministra, k čemu to vlastně je, to je první dotaz.
Prostřednictvím vás, pane předsedající, k panu kolegovi Stanjurovi.
Předpokládám, že to mohla být Argentina, Brazílie, Uruguay, Paraguay, a ty další dvě by mě zajímaly. Velmi často říkáme: podepišme něco, jsme už poslední v Evropské unii. Pak to má smysl, pak se k tomu připojíme a pošleme tam peníze.
Pan ministr.
Vaším prostřednictvím, pane předsedající, panu Stanjurovi. Přiznám se, že opravdu neumím potvrdit, zda to podepsala Venezuela, či nepodepsala. Jak už tady bylo řečeno, Česká republika tak činí jako poslední. Řada zemí již přistoupila k procesu ratifikace v jednotlivých státech, což je nezbytná podmínka vstupu dohody v platnost.
Skutečně ani nemám radost, že jsem se v tomto přiblížil pravdě. Ale další otázka, na kterou mi nebylo odpovězeno. Nejen software. Nejenom pouze ti noví zaměstnanci, kteří byli přijati. Jaké jsou celkové mzdové náklady, náklady na vybavení kanceláří, na provoz a kolik celkově tyto náklady stojí daňové poplatníky? Takže otázky na paní ministryni zní: Kolik byly ty skutečné, nikoliv odhadované náklady na zavedení EET? Kompletní. Kolik byly dosavadní náklady na jeho provoz, a nejenom na jeho provoz, ale na všechny zaměstnance, kteří se ve své činnosti zabývají EET? Takže my zavádíme novou papírovou byrokracii pro živnostníky, respektive vláda to navrhuje. Kolik se očekává výnos z tohoto zvláštního režimu a kolik bude náklad na všechny ty úředníky, kteří ty účtenky v krabicích a papírová hlášení budou přijímat, kontrolovat a archivovat? Samozřejmě že těmito otázkami mířím k přiměřenosti a efektivnosti uvedeného režimu. Kolik bude náklad na správu toho zvláštního režimu, té papírové evidence, kdy malý živnostník s tržbou do 200 tisíc korun za rok si bude jednou za čtvrt roku vozit krabice papírových účtenek ke kontrole na berňák? Podle mě je to z pohledu efektivity úplný nesmysl. Jsou někde unikátní data, kde můžete identifikovat přesně podle provozovny, můžete vyhodnotit strukturu zákazníků, to, na čem ta provozovna nejvíce vydělává? To jsou samozřejmě citlivé údaje, které mohou hrát roli v konkurenčním boji. A chci se zeptat, jak máme ošetřeno, že údaje neuniknou a nestanou se cennými a dobře placenými informacemi v obchodním styku.
První argument je, že EET je nástroj, kterým se stávají podnikatelé automaticky podezřelí. Mě by zajímalo, paní ministryně, kolik to bylo lidí, kteří jsou díky EET nově na Finanční správě. Ještě nikde na světě podnikatelské prostředí nenarovnala žádná regulace. Trh přece musíme nechat fungovat bez jakýchkoli regulací nebo s minimem regulací. Je přece zřejmé, že tato administrativní zátěž EET bude dopadat více zejména na malé a střední podnikatele, protože velké obchodní řetězce si ke svému softwarovému systému, ke svým sofistikovaným pokladnám, které mají v těch obchodech dávno, nainstalují jenom nějaký doplněk a EET lehce zvládnou. A závěrem snad jenom povzdechnutí, jak to vypadá, když máme dominantní stranu, která není ideově ukotvená, ale je to marketingové hnutí. Mluvím samozřejmě o hnutí ANO. My jsme minulý týden zaregistrovali, jak na ideové konferenci se hnutí ANO začíná velmi stavět za živnostníky, vymýšlí odstranění byrokratické zátěže, znovu se živnostníci stávají středobodem světa hnutí ANO. Ale problém je, že živnostníky zajímá hnutí ANO jenom na těch ideových konferencích. Bezesporu tam uslyšíme to, jakým způsobem se hnutí ANO chce nyní orientovat na živnostníky. Na to chci velmi upozornit: Nenalítněme na marketing hnutí ANO, dívejme se na to, co je projednáváno v Poslanecké sněmovně, co skutečně hnutí ANO Poslanecké sněmovně předkládá, a to nemá se zastáním živnostníků nic společného. EET, její třetí a čtvrtá vlna, je dalším omezením živnostníků.
Děkuji za slovo. Zazněla tady také řada argumentů, které hovoří o zátěži pro ty nejmenší podnikatele.
Táži se na závěrečná slova. Pan ministr, paní zpravodajka? Tím pádem se budeme nyní zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Já se táži, zdali má někdo nějaký jiný návrh. Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto bodu končím. Dalším bodem je Předložený návrh uvede ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova.
Vážený pane předsedající, vážená Sněmovno, já bych se tady plně obrátil na slova předkládajícího a poprosil bych, aby tuto smlouvu projednal jako garanční zahraniční výbor.
Nemáte zájem. Takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Takže já zopakuji, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Tímto tedy pro tuto chvíli projednávání tohoto tisku končím. Prosím, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Nadace nejdříve existovala jako subjekt založený v souladu s německým občanským právem, aby se poté na přání členských zemí proměnila v mezinárodní organizaci.
Pokud tedy vláda a my poslanci chceme skutečně ulehčit podnikání drobným živnostníkům, zrušme tedy povinnost EET pro neplátce DPH, tedy pro ty, kteří mají tržby do jednoho milionu korun, a zároveň začněme tedy hovořit o paušální dani. Klub Starostů a nezávislých bude hlasovat pro návrh zamítnout novelu tohoto zákona. Pokud toto neprojde, tak budeme v druhém čtení prosazovat pozměňovací návrh, o kterém jsem hovořila, a budeme vás žádat o podporu z těch důvodů, které tady zaznívají zcela oprávněně.
Já vám děkuji. Nyní přednostní právo pan předseda Fiala.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Pro žádnou vlnu. A pro žádnou vlnu hlasovat nebude. Samozřejmě je to ta dostupnost služeb, obchodu a dalších věcí hlavně v malých obcích, o kterou přicházíme. Pamatujeme si možná ještě doby, kdy na každé obci bylo holičství, byla hospoda, byl řezník, uzenář. Dneska už máme jenom nadnárodní koncerny. Ale na tomto zákonu je vidět, že je to přesně naopak. Tento zákon ničí drobné živnostníky, drobné podnikatele, dokonce střední firmy a nahrává velkým nadnárodním koncernům. Nahrává prostě světové globalizaci. A já se ptám, jestli je to pro Českou republiku dobře. A rozhodně není, protože ty nadnárodní koncerny vyvádějí 300 až 500 miliard korun ročně z České republiky. Dále chci říct, že ty nadnárodní koncerny platí rozhodně numericky nejvyšší daň. Ale možná nevíte, že právě malí a střední podnikatelé jsou ti, jejichž suma daní dělá v rozpočtu největší část příjmů. A my se o to začínáme připravovat. Teď si řekněme jednu věc. Dneska víme, že to možná bude jedna čtvrtina. A já pořád říkám, že i ta jedna čtvrtina bude díky ekonomickému růstu. Ale to je přece jenom jedna strana mince. Kde je ta druhá strana mince? O kolik daní jsme u těch malých a středních živnostníků přišli, o tu sumu? A to prosím nejde vyčíslit. Takže my máme jenom jednu stranu věci, ale druhou stranu věci nedokážeme vůbec vyčíslit. Ale samozřejmě ty maily každý z vás poslanců dostává. To jsou všechno důvody, proč my pro EET hlasovat nebudeme. My prostě v SPD nebudeme podporovat globalizaci. My chceme, aby se tady zase rozjelo malé a střední podnikání, a myslíme to vážně. A samozřejmě všichni ti zaměstnanci státní správy musí někde sedět, musí svítit, musí topit, musí mít materiály a další věci. Takže to jsou věci, které my samozřejmě podporovat nemůžeme. To jsou obrovské miliardy, které ve státním rozpočtu doslova projíme. Které můžeme řešit jinak a konstruktivně.
Já jsem chtěl jenom požádat paní ministryni, aby na ty naše výhrady reagovala ještě v rozpravě, abychom se k nim mohli vyjádřit. Myslím, že asi nikdo v opozici se dneska nechystá to nijakým způsobem protahovat, ale myslím, že by bylo fajn, kdyby ta debata zde mohla skutečně proběhnout.
Dalším do rozpravy je pan poslanec Krejza.
Číslům o ohromném navýšení výběru já nevěřím. Asi každý, kdo něco předkládá, tak se snaží, aby to vypadalo dobře a výsledky byly dobré. Co můžeme očekávat? V každém případě je neseženete, tak jako je to problém už dnes, a pokud je seženete, tak za ně zaplatíte mnohem, mnohem více. A přínos do státní pokladny? Tak v tomto případě mu nevěřím už vůbec. Jsem přesvědčen, že to je ve prospěch všech našich občanů. To, myslím, velmi dobře vypovídá o tom, co se stane s našimi živnostníky.
Já vám také děkuji. Dovolte mi přečíst několik omluv. Nyní si počkal pan předseda Bartošek a bez přednostního práva přišel na řadu v rozpravě.
Ještě by bylo přijatelné a odůvodnitelné, pokud by čísla, kterými se dokládají první a druhá vlna, pokud by tato čísla byla nějakým způsobem verifikována a jejich dopady do rozpočtu byly nezpochybnitelné. Naslouchejme si, skutečně předkládejme argumenty a prosím, buďme konzistentní.
Já vám také děkuji. S faktickou poznámkou pan předseda Kováčik.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Takže my nebudeme hlasovat pro zamítnutí a budeme se snažit tu materii upravit tak, aby vyhovovala velmi dobře těm poctivým.
K panu kolegovi, který mě oslovil. To jsme si úplně nerozuměli. Já myslím, že stát se má soustředit na svoji činnost, ale nemá plošně některé činnosti a některé skupiny zasahovat nedůvěrou a tím, že všechny, protože řekne, že někteří z nich krátí daně, tak všechny zahltit administrativou, všem házet klacky pod nohy a odrazovat je od toho, aby podnikali. To je to, co kritizuji. Ten plošný nálet, který je úplně zbytečný.
Právě ti poctiví jsou ti, na které ta třetí a čtvrtá vlna negativně dopadne a vůbec nic jim nepřinese. Když dnes živnostník řádně všechny daně platí, tak logicky žádnou EET krabičku nepotřebuje, stát na ní nemůže nic vydělat a jediné, co se stane, bude, že bude mít vyšší náklady, ale nemá to pro něj absolutně žádný přínos. To je první věc. Skutečně na ty poctivé ta třetí a čtvrtá vlna dopadne nejhůře.
Další faktická poznámka, pan poslanec Skopeček.
Ale tady děláme podezřelé automaticky ze všech poctivých podnikatelů.
V tuto chvíli nemám žádnou přihlášku do rozpravy k tomuto bodu. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení. Nikoho nevidím. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova.
Děkuji za slovo. Takže mi dovolte zareagovat jenom na ty, kde snad mám pocit, že možná zaznělo něco nového. Ono toho opravdu nezaznělo mnoho nového, ale kde cítím, že bych měla něco říci. K analýze pirátské strany. Nicméně Piráti nepředložili žádnou konkrétní alternativní analýzu. Pirátské připomínky tvrdí, že se při odhadech MF vycházelo z reálného růstu ekonomických veličin...
Děkuji.
MF vycházelo z nominálního růstu a DPH se takto standardně kvantifikuje.
Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Zeptám se pana ministra, pana zpravodaje? Až vláda bude chtít poslat peníze do mezinárodní nadace. Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.